Takže neproplácí se. Konkrétní ale odpověď na vás. Kolik projektů bylo po roce 2017, čili po té inkriminované době? Tento projekt je stále živý, což fakticky ale je úplně normální, protože tím, že proplácíme ex post, tak se u všech projektů, u všech žadatelů čeká, až ten projekt dojede. Obvykle to trvá tři roky, plus minus nějaká doba, takže tento projekt by mohl být na přetřesu někdy přibližně za jeden rok. Tak v momentě, kdy tento projekt - nevím, jestli jsem řekl tu sumu, ale jednalo se až do 50 milionů korun, čili to je ta horní hranice tohoto projektu.
Je zájem o doplňující otázku? Není. Takže dalším v pořadí je pan poslanec Leo Luzar s interpelací na paní ministryni Marii Benešovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní ministryně, dovolím si vás požádat o drobnou osvětu jako neprávník, týkající se restitucí a probírané kauzy Walderode, která v české společnosti docela rezonuje. Soudy se vlečou a svědci umírají, archivy se vyprazdňují, mizí dokumenty, které by mohly dokladovat. Ptám se jako laik. Benešovy dekrety chápeme jako terminus technicus. Dnešní případ je už jenom reminiscence dalších soudních sporů, které v tomto případě běží. A na závěr chci poukázat na jednu věc.
Vážený pane poslanče, děkuji za ten dotaz. Psal jsem dopis, velmi apelační dopis na pana hejtmana Ústeckého kraje, na který jsem zatím nedostal žádnou odpověď. Takže tam skutečně jasný návrh zazněl. To je to, co jsme vyjednali, co jsem já vyjednal s VZP. Je to velmi komplikované. Takže pouze takto vlastně musíme tlačit na všechny subjekty, tak aby se ta situace někam posunula. Původně ho měla předložit 12. srpna. Teď řekli, že ho předloží 20. července. Samozřejmě pojišťovna je v tom silným hráčem. Ale i tak se ta situace úplně neposunula žádným směrem, zatím. Já stále věřím tomu, že se podaří najít nějaké řešení. Ta péče musí být zajištěna. Jednáme s okolními nemocnicemi - Děčín, Česká Lípa. Ale ta situace je velmi komplikovaná, velmi složitá. A já stále věřím - jsem optimista - že se podaří najít nějaké řešení, které bude dobré pro Šluknovský výběžek. Ale musí všichni ti partneři chtít. A zatím mám pocit, že úplně nechtějí.
Já také děkuji.
A vlastně ono je to poměrně zatím docela živé, protože každých pár minut se objeví nějaká nová zpráva v médiích na toto téma.
Děkuji. Pan ministr bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.
Přiznám se, že neznám úplně přesnou strukturu hospodaření té nemocnice. Takže ono to není úplně tak jednoduché, že když se vyřeší dluh s VZP, tak nemocnice bude fungovat. Ten návrh VZP je velmi dobrý. Musí být audit. Budeme řešit Varnsdorf, budeme řešit Německo, budeme řešit další situaci. Ale zatím prostě nemáme to stanovisko.
A nyní prosím pana poslance Blahu, který bude interpelovat ministra Kremlíka ve věci soudních tahanic kolem mýta. Připraví se pan poslanec Vácha.
Vážený pane ministře, od pana premiéra jsme několikrát slyšeli, jak obrovský úspěch to přesoutěžené mýto je. Také se opakovaně vyjádřil, že jsme jedinou zemí v EU, která výběr mýta úspěšně přesoutěžila. Ministerstvo dopravy má pod sebou ANO šest let. Vystřídali se tam Antonín Prachař, Dan Ťok, teď vy a mandát si stihl dát i pan Faltýnek. Kvůli největšímu úspěchu této vlády, tedy přesoutěženému mýtu, se policie zajímá o předsedu vašeho poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. A dnes přibyl i další rozsudek. Zajímá to i řidiče kamionů a majitele dopravních firem. Takže jasná otázka na závěr.
Máme zpracovanou analýzu právní, pracovali na ní experti Ministerstva financí, Finanční správy, prostě legislativa současná to neumožňuje. Není to prostě možné. Prostě v tuto chvíli v konkrétní kauze tedy postup samozřejmě je respektován, ale není možné - v této konkrétní kauze to bude respektováno samozřejmě, protože to je konkrétní věc, konkrétní kauza, ale není to možné prostě plošně, v tuto chvíli. Nemáme k tomu legislativu. Ta legislativa to neumožňuje. Není možné částečně vracet. Myslím samozřejmě účinný daňový řád, který máme, který k této aplikaci slouží. K tomu, aby se právními názory použitými v rámci argumentace Ústavního soudu mohl jakýkoliv orgán veřejné moci řídit, je zapotřebí, aby byly jasné, jednoznačné a souladné s dalšími pravidly vyvěrajícími z ústavního pořádku. Prostě my neumíme dnes částečně stanovit daň. Dokud nepřijmeme tuto novou právní úpravu, kterou jsme poslali do legislativního procesu, tak to prostě není možné aplikovat v praxi plošně. Cíl, k němuž zmíněný nález Ústavního soudu a snahy Ministerstva financí směřují, je nicméně stejný. Způsob jeho dosažení by ovšem neměl být nepromyšlený, neboť by mohl v konečném důsledku negativně dopadnout na všechny daňové subjekty. A z posledního období ještě si dovolím uvést odbornou debatu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, která byla 16. dubna 2019, kde bylo téma diskutováno, zejména odborníky na ústavní právo, nebo seminář Aktuální výzvy pro správu daní, který ve dnech 4. a 5. června 2019 pořádala Finanční správa za účasti zejména soudců Nejvyššího správního soudu. Klidně se do této diskuse zapojte a přispějte svou odborností a svými znalostmi, a myslím to úplně vážně, do této nelehké diskuse. Samozřejmě to se týká všech poslanců této Sněmovny napříč politickým spektrem.
Mám zde několik čerstvých omluv.
Mě tam zaujalo několik věcí. Vy jste ve svém vystoupení zopakovala některé věci, které jste měla v té písemné odpovědi. No, já jsem tady na začátku ve svém vystoupení ocitoval ten závěr Ústavního soudu, který ale se netýká, respektive týká se této konkrétní kauzy, ale není zaměřen pouze na tuto kauzu. Vy jste, paní ministryně, tady říkala, právě že neexistuje konkrétní procesní postup. To znamená, není možné akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud ale i svým závěrem i svým projednáváním i svými výstupy toto popírá. Neplyne tento závěr z daňového řádu o nic víc než možnost vrácení nesporné částky daňovému subjektu." A já jsem se vás ptal, paní ministryně, jaké vidíte riziko toho vašeho přístupu, že nechcete akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu.
Omlouvám se, mám zde, jestli je to správně - faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek? Tak dá prostor paní ministryni reagovat.
Obecně musí ale naplňovat zásadu zákonnosti. A vy jste tady citoval z rozhodnutí Ústavního soudu, které samo o sobě právě ten rozpor konstatovalo. Ono řeklo: neexistuje, ano, daňový řád nezná způsob částečného stanovení daně, to jste řekl. Říká na jedné straně: nelze vracet částečně, ale na druhé straně říká: nemělo by to být pro vás důvodem. A já k tomu říkám, ještě je tady zásada zákonnosti, takže ani obutá, ani bosá trošku. Tak to vidím já, chytrá horákyně.
Muselo na to reagovat. Důvody, proč bylo stavební povolení zrušeno, byly následující: Krajský úřad nedoručoval veškeré písemnosti všem účastníkům řízení. První oznámení o zahájení stavebního řízení bylo odlišné od žádostí stavebníka. Stavební povolení se nedostatečným způsobem nebo vůbec nevypořádalo s námitkami. Vypořádání námitek je tak nepřezkoumatelné jako celé stavební povolení. Spis byl veden v rozporu se správním řádem a současně nebyl kompletní. Účastníci nebyli seznámeni s doplněním spisu před vydáním rozhodnutí. Zásadní pochybnosti jsou o verzi projektové dokumentace, která byla podkladem pro vydání rozhodnutí. Ministerstvo dopravy tedy řeklo, jakým způsobem má krajský úřad postupovat, a to právním názorem, standardním postupem podle příslušného procesního předpisu.
Nebude. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím přečíst interpelaci na nepřítomného pana ministra zemědělství spíš jako výzvu, aby ministerstvo něco činilo. Tuto dřevní hmotu je nutné co nejdříve vytěžit a asanovat. Jedině tak je možné zabránit případné kůrovcové kalamitě v této části pohoří Šumavy. Na lesnickém úseku Strážný v Národním parku Šumava je už zase 500 metrů krychlových napadených stromů, ze kterých se chystá vyletět lýkožrout. Je to tedy v přírodní zóně.
A nyní prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat pana ministra Petříčka ve věci sousedského sbližování s Bavorskem. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci chrášťanské skládky, a připraví se pan poslanec Michálek.
Vážený pane ministře, mezi obcí Chrášťany a obcí Chýně se nachází nelegální skládka zeminy. Pikantností je, že firma, která navážela zeminu, navážela na pozemky cizích vlastníků. Navezly se opravdu stovky miliony tun. Viníci, kteří tuto skládku založili, rozšiřovali, byli postaveni po letech před soud a spravedlivě odsouzeni. Bohužel tato nelegální skládka zůstala majitelům pozemků na místě, je to jakýsi pomník, který tam zůstává, a odstranění té zeminy se vlastně nikdo nedomůže, protože to, co se navezlo za 25 let, není možné, aby se odvezlo někam, a stálo by to skutečně miliardy korun pravděpodobně. Děkuji.
Děkuji za slovo a děkuji i za interpelaci. Já tu situaci znám, já jsem původem Kladeňák, takže to do Chrášťan mám relativně blízko.
Dalším v pořadí je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Připraví se pan poslanec Stanislav Blaha.
Vážený pane premiére, zajímalo by mě, kdy jste naposledy navštívil obec Olbramovice a pokusil jste se zde přejít přes silnici. Věděl jste, že obcí, kde musí přecházet silnici děti při cestě do školy, projede 30 tisíc aut denně? Olbramovice čekají na silniční obchvat už řadu let. Teď to však vypadá, že se jej ještě řadu let nedočkají. Ministerstvo dopravy totiž minulý týden zrušilo stavební povolení. Kvůli Čapímu hnízdu jste ostatně trestně stíhán. Prý to bylo proto, že by hluk z obchvatu mohl obtěžovat hosty Čapího hnízda. Mimořádně zarážející kapitolou je pak prodej pozemků pod plánovaným obchvatem. Proto se vás ptám: Jak si mají obyvatelé Olbramovic vykládat, že vámi ovládané ministerstvo zdržuje stavbu tolik očekávaného obchvatu, proti kterému firmy z vašeho svěřenského fondu podávají námitku? Na tomhle by se, pane premiére, dal střet zájmů vysloveně učit.
Tak děkuji. Opět bude odpovězeno písemně na tuto interpelaci.
Vážený pane premiére, chtěl bych se zeptat na jeden z vašich předvolebních slibů. Jde o slib, který jste nám dal před posledními sněmovními volbami přímo v Uherském Hradišti a který máme spolu s dalšími Hradišťáky téměř denně na očích. Ano, jedná se o rekonstrukci bývalé komunistické věznice, která chátrá uprostřed našeho města. V roce 2016 jste před volbami přímo v budově bývalé věznice řekl: Peníze seženu. A jak je to tedy po volbách? I přesto, že jsme podepsali memorandum a připravili předpoklady k rekonstrukci, nic se neděje. Jediná další připomínka spojení ANO a věznice byl slogan hnutí ANO v Hradišti před loňskými komunálními volbami: Přitom na Ministerstvu financí jsou příslušné dokumenty minimálně od října loňského roku. Chci se proto zeptat, zda stále máte v plánu vyčlenit na opravu věznice peníze a zda to bude v brzké době.
Bude odpovězeno písemně na tuto interpelaci. Pan poslanec Martin Kupka a pan poslanec Vít Rakušan stahují své interpelace z důvodu nepřítomnosti pana premiéra, tudíž slovo dostane paní poslankyně Olga Richterová a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo. Já se v této interpelaci obracím na pana premiéra ve věci týkající se Číny a naší vládní politiky vůči Číně. Věnoval se tomu náš Senát v březnu tohoto roku. Já odcituji z usnesení, které vyzývá naši vládu k jasné akci. Jinými slovy, v Čínské lidové republice jsou, řekněme, koncentráky. A potom ještě dochází k věci, kvůli které je tato interpelace vysoce aktuální. Dochází k násilnému odebírání orgánů vězňům svědomí. Je to dlouhodobá záležitost a se značným počtem obětí. Proto se ptám: Jaké kroky podniknete ve vztahu k zahraniční politice s Čínou? A zda nepřehodnotíte stanovisko k návrhu zákona o transplantacích.
Paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec František Navrkal.
Vážený pane premiére, vládní krize už nějakou dobu plní novinové titulky, ale výsledek nikde. Přesvědčit prezidenta, aby plnil své ústavní povinnosti, se vám nedaří. Takže to teď u nás vypadá tak, že si prezident s Ústavou dělá, co chce. V přímém přenosu tak sledujeme nepřátelské převzetí vlády a to mě silně znepokojuje. Ne kvůli vám, ale kvůli institucím, kvůli naší Ústavě, ze které si prezident dělá trhací kalendář, a vy se neodvážíte ani ozvat. Je očividné, že jste jako premiér slabý. Slabší než váš předchůdce, ze kterého jste si tak rád utahoval. Ukazuje se, že není důležité, jestli premiér mluví nebo nemluví čtyřmi nebo kolika cizími jazyky, ale jestli se ve správnou chvíli dovede ozvat doma česky. A to se vám bohužel nedaří. Když říkám dovnitř, tak mám na mysli třeba kvalitu návrhů. Řada věcí je nedostatečně prodiskutovaných, řada nedostatečně promyšlených. A za to často nemohou jednotlivé rezorty. Co třeba neschopnost domluvit se a navrhnout kandidáta na evropského komisaře, byť nás čas už tlačí? Nebo to už vláda vzdala, protože kvůli vašim evropským aférám nemáme šanci na zajímavé portfolium? Chápu, že se přetahujete s prezidentem. Vy to nestíháte. Pane premiére, nebylo by čestnější podat demisi a vládu předat některému zdatnějšímu kolegovi nezatíženému aférami - ano, takoví ve vládě jsou, a to říkám jako opoziční poslankyně - a pak prostě odejít? Ulevilo by se všem. Nejvíc vám a České republice. Zvažte to.
Děkuji za přesné dodržení času na interpelaci, na kterou bude odpovězeno písemně. Pan poslanec František Navrkal a připraví se pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo vlády Babiši, nedávno jste tvrdil, že jste vyřešil problém zadlužené Lužické nemocnice v Rumburku. Nejdříve mě toto vaše vyjádření potěšilo, protože mě krize kvality a dostupnosti zdravotní péče ve Šluknovském výběžku velmi trápí. Konkrétně zastupitelstvo Rumburku v úterý neodsouhlasilo úhradu loňské ztráty nemocnice, což byla podmínka pro její převzetí Krajskou zdravotní. Proto se vás chci zeptat: To jste nevyjednal pro svůj plán podporu ani od členů vlastního politického hnutí v Rumburku? A hodláte nějak zabránit dalšímu prohloubení této krize a případně jak?
Ale vy jste řekl, že je nefér, že se tady o tom bavíme. Že bychom se o tom měli bavit jenom na volebním výboru. Vždyť to přece je, to je přece nejvíc fér.
A další s faktickou poznámkou pan poslanec Vít Rakušan.
Já možná zopakuji to, co jsem říkal, protože asi nebylo rozumět. A jde mi především o to, že tady se teď děje o nás bez nás. Pokud má dojít k nějakému řešení, tak tam mají být zástupci, kteří mohou fakticky reagovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád tu debatu právě k těm faktům vrátil. Již současné vedení České televize rozhodlo, že tyto prostředky bude investovat především do obnovy infrastruktury a budoucnosti České televize jako takové. obměna technologie kvůli přechodu na výrobu v režimu HD stála 270 mil. korun. Je potřeba ještě dodat jednu věc, která tady v té diskusi zapadla. Dovolte mi říct ještě jednu poznámku, která tady také od předřečníků nepadla. Vždyť k využití volných finančních prostředků vyzvalo Českou televizi v roce 2016 Ministerstvo kultury. Prosím, držme se v této debatě faktů, nezkreslujme je a držme se i znalostí zákonů a vyhlášek, které se České televize týkají.
Jestli tedy pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.
Já už jsem chtěl reagovat na ten prvotní projev. To máme hned potom. Já jsem toho zpravodaj, těším se na tu rozsáhlou debatu. Tak já nevím, jestli se má na to reagovat, nebo ne. Nebo to nějak sloučíme, nebo...